Ta čísla nelžou, jsou to čísla Ministerstva financí. To jsou nejrychleji rostoucí položky. Odhadované jsou na základě čeho? Odhadované jsou na základě dynamiky ekonomického růstu a stávající legislativy, která nařizuje nějaké povinné odvody. Z tohoto hlediska se nejedná o precedens. Tento rok je prvním rokem kdy na tohle vláda kašle. Nebudou. Vy to dneska už víte. Ministr financí to také ví. A věděl to. To se tady ještě nikdy nestalo. Autokrat na to kašle. Čo je to taký zákon? To je možná nejzávažnější důvod, na který tady upozorňuji. Jeden rok velmi špatný rozpočet je špatná věc, ale pohrdání pravidly a pohrdání zákonem je něco, co by si žádná vláda nikdy neměla dovolit. A tohle bohužel není váš první případ. Když se vám ten zákon nehodí, tak ho ignorujete. Vy vysíláte do společnosti signál: když se nám nehodí pravidla, když se nám nehodí zvyklosti, když se nám nehodí zákony, my, vláda je dodržovat nemusíme.
S faktickou poznámkou pan předseda Votava.
Jako zpravodaj nedoporučuji.
Pan poslanec Pavera načetl legislativně technickou úpravu.
Já to také tak vnímám.
Děkuji za slovo.
Hlasování končím.
Rozpočtový výbor projednal návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018, sněmovní tisk 618, a to na své 32. schůzi dne 18. listopadu 2015, a po úvodních slovech Zmocňuje předsedu zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu - což jsem také učinil.
Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil předseda TOP 09 pan poslanec Kalousek.
Pane ministře, dámy a pánové, zkuste si odpovědět sami, jaký má tenhle dokument opravdový smysl při vašem respektu k pravidlům a při vaší fiskální disciplíně. Je to pro vás formalita a my nemáme chuť hlasovat pro něco, co sami neberete vážně.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není tomu tak. Nikdo takový není, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení všech. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Dalším bodem našeho jednání je
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, návrh rozpočtu i střednědobý výhled neuvažuje s přímými dotacemi na podporu bydlení. Fond bude nové podpory poskytovat pouze v návratných formách úvěrů a záruk. Realizace těchto podpůrných nástrojů je výrazně efektivnější, podpory mohou být realizovány v rámci revolvingového využití aktiv fondu. Státní fond rozvoje bydlení bude pokračovat ve správě úvěrů poskytnutých ve finančním nástroji JESSICA, který byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu. Tato podpora je poskytována ve formě nízkoúročených úvěrů na rekonstrukce a modernizace bytových domů a vznik moderního sociálního bydlení. V současnosti dochází k financování náhradních projektů z navrácených finančních prostředků v rámci takzvané druhé obrátky. Pro realizaci výplat závazků ze smluv uzavřených v roce 2011, případně nároků vzniklých po tomto roce, nárokoval fond dotaci ze státního rozpočtu. V oblasti příjmů je fondem předkládaný návrh rozpočtu v souladu se všemi stanovenými limity. Vláda schválila poskytnutí této dotace pro rok 2016 v uvedené výši. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj návrh rozpočtu a střednědobého výhledu podpořil a doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení v předloženém znění. Velmi děkuji za pozornost a také za případné schválení.
Děkuji paní ministryni.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat.
Navrhuje někdo jiné přikázání? Není tomu tak. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Pan poslanec Bendl. Prosím bez těch poznámek.
Svými vyhláškami upravují hazard a vše, co s tím hazardem souvisí. Velmi vás prosím, abyste tento návrh přikázali i tomuto výboru.
Děkuji. Má někdo jiný návrh? Kdo je pro přikázání tomuto výboru, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Končím projednávání tohoto bodu. I tady po skončení sloučené obecné rozpravy neeviduji návrh na vrácení ani zamítnutí. I tady byl navržen organizačním výborem jako garanční rozpočtový výbor. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pan poslanec Bendl.
A i teď navrhuji, aby tento zákon projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj s tím, že si ten první zákon může iniciativně vzít sám a všechny tři zákony projednáme. Děkuju vám za podporu.
Eviduji návrh i tady na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jestli nemá nikdo jiný návrh, budeme hlasovat o přikázání tomuto výboru. Zahájil jsem hlasování. Děkuji panu ministru, panu zpravodaji. Přeji vám hezký večer a přerušuji jednání Sněmovny do zítřejší deváté hodiny ranní, kdy budeme pokračovat písemnými interpelacemi.
Ti z vás, kteří jste si ten návrh zákona opravdu podrobně přečetli, mi nemohou nedat za pravdu, že to o malých a středních podnikatelích opravdu není, že se spíš hledá způsob, jak si vymínit výhody vůči velkým řetězcům. Myslím, že to je naprosto evidentní, stejně jako posuzování spravedlivého důvodu. Bohužel ani v prvním ani ve druhém čtení se nikdo z předkladatelů zákona k tomuto termínu nevyjádřil. Myslím, že to je jedno ze slabých míst celého návrhu zákona, kdy nebude jasné, co to vlastně je získání výhody a co to je spravedlivý důvod, když vlastně výhoda na trhu je motorem podnikání. Každý, kdo něco prodává, vyrábí, produkuje, se snaží získat nějakou výhodu, aby se na trhu vůbec uchytil. My ho tady, každého, kdo tu výhodu získá, budeme najednou posuzovat, jestli náhodou to není moc spravedlivé nebo nespravedlivé vůči někomu. Více k tomu asi nemá smysl říkat, vyjádříme se hlasováním k jednotlivým pozměňovacím návrhům, ale je to určitě jeden ze zákonů, který přinese komplikaci našemu podnikatelskému sektoru a zejména těm prvovýrobcům a malým a středním podnikatelům.
Já děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Paveru, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.
Hezké a příjemné dopoledne, dámy a pánové. Tolik tedy legislativně technická připomínka. Tak s největší pravděpodobností ti, kteří stojí za panem Babišem, protože on je ten velký dodavatel a on z toho bude mít velkou výhodu. Děkuji za pozornost.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru.
Samozřejmě je to zvýhodnění onoho dodavatele, kterého tady přede mnou jmenoval můj předřečník kolega Herbert Pavera. Tento pozměňovací návrh říká, že významnou tržní sílu samozřejmě má odběratel, tak jak je navrženo v novele, ale říká také, že významnou tržní sílu má dodavatel.
Pane poslanče, ve sněmovně je relativně klid a paní poslankyně Havlová zřejmě s panem zpravodajem řeší své legislativně právní úpravy, které následně budeme hlasovat.
Hlasování je trochu odlišné od běžných zákonů. Poté bychom hlasovali pozměňovací návrhy, které byly uplatněny ve druhém čtení poslanci.
Prosím, pan poslanec Vilímec. Tak to je první úprava navrženého postupu. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Nyní bychom hlasovali -
Ne, já se omlouvám, pane zpravodaji. Jednací řád - to byl navržený postup. A až rozpravu skončím, pak budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Otevírám rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval o tom, co vás jistě nepřekvapí, že bez ohledu na to, jak dopadne hlasování o jednotlivých pozměňujících návrzích, TOP 09 tento rozpočet na rok 2016 podpořit nemůže. Dovolte mi jenom, abych shrnul základní důvody. Myslíme si, že to je neodpovědné, že minimálně půl procenta snížení strukturálního deficitu by vládu nijak nenutilo snižovat výdaje, jenom by je nemusela zvyšovat tolik. A protože to je neodpovědné a protože to je neodpovědné zvyšování výdajů oproti předchozím létům, nemůžeme takový rozpočet podpořit. Další okruh důvodů je, že ten rozpočet není pravdivý. A není pravdivý jednak v porovnání s argumentací jeho předkladatelů a není pravdivý ani v porovnání s platnou legislativou. Když si poslechnete pana ministra financí, poslechnete si pana premiéra, tak máte pocit, že ty největší vládní priority jsou investice do infrastruktury, hospodářský růst, rozkvět růžových sadů a zpěv ptactva. Ono to tak ale není, protože hovoří ta čísla. A to, co jsou skutečné vládní priority, nám řeknou výdaje, které nejrychleji rostou, kde je nejrychlejší, největší dynamika růstu. A když se podíváme, kde je největší dynamika růstu výdajových položek, tak absolutně bezkonkurenční vládní prioritou je zvyšování počtu státních zaměstnanců a s ním související mzdové náklady. O tom navýšení nediskutuji, to je v pořádku, ekonomice se daří, státní zaměstnanci měli platy retardované, dokonce zmrazené, takže to navýšení nám nevadí. Ale 21 tisíc nových státních zaměstnanců - promiňte, dámy a pánové, to je chucpe. Zvlášť chucpe od ministra financí, který ještě před rokem 2010, než vstoupil do politiky, dnes a denně pranýřoval jakoukoli vládu za to, že je mimořádně rozjedená a nešetřivá zejména v personálních nákladech na vládní spotřebu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní prosím s přednostním právem předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek, poté předseda klubu ČSSD pan poslanec Sklenák.
Dobré ráno, kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající.
Ano. Já děkuji. Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Sklenáka. Prosím, máte slovo.
Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já si dovoluji navrhnout zařazení nového bodu na program schůze, a to tisku 545, druhé a třetí čtení. Současně navrhuji pevné zařazení druhého čtení tohoto tisku na zítřek po písemných interpelacích, tedy jako první bod pevně zařazený po písemných interpelacích.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika.
Je třeba, abychom se alespoň pokusili do konce tohoto roku legislativní proces v Poslanecké sněmovně ukončit.
Pane poslanče, já si chci jenom upřesnit, protože jsem neslyšela úplně přesně - na zítra po písemných interpelacích po pevně zařazených bodech? Já se moc omlouvám. Není to odtud slyšet.
Já se, paní předsedající, také moc omlouvám. Vzhledem k tomu, že jsem nachlazený, můj hlas je možná trošku slabší než obvykle.
Hlasování končím. Je zde kontrola hlasování. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Já prosím, paní předsedající, kdybyste pokračovala. Pan poslanec Sklenák může své kolegy přemlouvat v dalších hodinách, ale nezdržujte nás, pěkně prosím.
Pane poslanče, já určitě budu pokračovat, ale on avizoval, tak jsem mu ten prostor chtěla dát. Můžeme hlasovat o celém návrhu jako celku? Nebo chcete jednotlivě. O celku, dobře.
Nevím, kam tímto ministerstvo směřuje, zda snižování peněz, které povede k zániku těchto zařízení?